Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Nyní přistoupíme k projednávání bodu
Paní ministryně, já vás na chviličku přeruším a požádám Sněmovnu o klid.
Odmítám takové interpretace a hodnocení, že pohrdám Poslaneckou sněmovnou, nedostavuji se na výbory, jak jsem slyšela. Ono to tak není. Závěrem bych chtěla říci, není to nedostatek odvahy, není to nedostatek otevřenosti, není to arogance, není to pohrdání vašimi otázkami, je to přesný opak. Chci je odpovídat, ale na místě a v době k tomu určené a nechci zdržovat naše jednání, které by mělo být pracovní, konstruktivní a vedené v zájmu co nejlepšího schvalování a nejrychlejšího schvalování potřebných zákonů, zbytečným politickým pletichařením a intrikami, které, jak vidím, zejména opozici provází na každém jejím kroku i v Poslanecké sněmovně.
Děkuji paní ministryni. Fakticky ke svému návrhu paní kolegyně Černochová.
Víte, to je asi stejné, je tady celá řada starostů mezi námi. V jiném případě mi nezbývá, než doporučit paní ministryni, aby vyhlásila transparentní výběrové řízení na psychiatra.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Jiní náměstci tam prostě nebudou. Takhle bych to udělal já. Mně prostě nikdo diktovat nebude, kdybych já měl být ministrem. My přece proti vám nejdeme nijak nevěcně. Když uplynulo sto dní, tak se snažíme věcně vůči vám vyjadřovat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Hezký dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Prosím nalevo, aby byl klid. Přiznám se, že - nevím vlastně, co tady všechno za ty informace proběhlo, a já v žádném případě nechci dělat arbitra ani jednomu ani druhému. Na jedné straně jsem se tady dozvěděl, kolik máme schopných manažerů, jak řídili své instituce, jak řídili své firmy. Já jsem si z toho udělal jediný poznatek.
Nyní zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Daniel Korte.
Zestárl jsem o mnoho hodin, než jsem se dočkal. Musím říct, že velice lituji, že tady pan předseda vlády není, neboť se obávám, že o té situaci informován není. Jakým způsobem, pane premiére, chcete tuto situaci řešit? Já vám to prosím doložím. I pojal jsem podezření, že tato povinnost není plněna. A poslední věta je naprosto geniální - nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, zdraví, života a svobod osob. Což je, upřímně řečeno, úplně všechno. Na základě dohody s vyslanými zástupci ministerstva jsme přijali usnesení v tomto smyslu: Ministerstva dodají do konce června, což byl termín, který oni sami navrhli, odpovědi na tyto otázky: Kolika osob se to týkalo, kolika z toho bylo sděleno, kolika nebylo sděleno a proč.
Začaly jsme o tom diskutovat a ona mi sdělila následující: Nejlepší asi bude, paní ministryně, když si ten projekt vezmete na ministerstvo, a pak samozřejmě se s tím můžete seznámit, protože - a teď jsme začaly uvažovat - budu členkou pracovní skupiny, což jsem mohla hravě udělat.
Já také prosím o klid! Pokud někdo potřebuje debatovat, tak mimo tento jednací sál, pokud samozřejmě nestojí právě u pultíku.
Můžu vám říci, vážené kolegyně a vážení kolegové, že jsem to zpočátku vůbec nechápala, co mně sděluje, takže jsem si to nechala asi třikrát vysvětlit a říkala jsem - jaké nestandardní kroky? A on říkal: Tvoje nestandardní kroky. Jeho odpověď byla opakovaná a zněla: Cítil jsem se obcházen, tohle se nedělá, to byl nestandardní krok, ministryně přece nemůže chtít informace o cenách, které by měly být důvěrné. A on říkal: Ano, udělal jsem to a myslím, že je to správné, já si za tím stojím. Já jsem potom řekla, a tím skončím svoji informaci k bodu jedna: Děkuji, odejdi a my se poradíme, ale už bez tebe, jak na to budeme reagovat. A vydala jsem potom, naformulovala jsem tiskové prohlášení, které jsme vydali, abychom uvedli věci na správnou míru. Ostatní vývoj událostí jste měli možnost sledovat v médiích. Myslím si, že není třeba mého dalšího komentáře. Pokud jde o bod dva, jaká je situace na Ministerstvu spravedlnosti. Pokud jde o plnění legislativních úkolů, myslím, že bude lepší se zeptat prvního náměstka. Čili já vždycky budu hledat kompromisy, ale samozřejmě jenom do určitého bodu.
Věřte mi, vím, o čem mluvím. Bydlím v Chebu. Svět prostitutek a pasáků dnes zahrnuje obchodování s lidmi, obchodování s drogami, gamblerství, pouliční kriminalitu a další sociopatologické jevy. Je to svět konfrontace a násilí, který obtěžuje a někdy až ohrožuje běžné obyvatele měst a obcí. Předkladatel zákona, který máme na stole, se kloní k variantě reglementační, chce prostituci do určité míry legalizovat, regulovat a mít alespoň pod nějakou kontrolou. Je to řešení trochu dobré a podle mého názoru i trochu špatné. Stejně jako některým z vás se mi pocitově nezdá patřičné převzít roli státního pasáka, příčí se mi, že by stát měl převzít třeba garance za zdravotní stav prostitutek. Pár věcí se mi naopak na předkládaném tisku vysloveně líbí. Například posunutí věkové hranice pro poskytovatelky nebo poskytovatele sexuálních služeb nad 18 let. Hodně se mi líbí snaha zatlačit sex za úplatu do evidovaných kamenných zařízení a hlavně líbí se mi zákaz těžko regulovatelné pouliční prostituce. Tu pokládám za největší zlo. Osobně by se mi to líbilo. Dokážou ale represivní složky demokratického státu takové právo vymáhat? Jsou příliš šita na míru prostředí Prahy. Doporučuji věc ještě prodiskutovat a zahrnout do návrhu zkušenosti dalších měst a obcí, které se s prostitucí potýkají. Návrh, který máme před sebou, není možné pustit teď hned do druhého čtení ještě z jiného důvodu. Už se tady o něm mluvilo. Brání tomu Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Jsou to tedy vyspělé demokracie, se kterými bychom se dnes rádi srovnávali a které zákony regulují, prostituci mají. Nicméně mezinárodní úmluva má svoji právní platnost a my nemůžeme udělat nic jiného, než ji před případným projednáváním zákona vypovědět. Vypovězení mezinárodní úmluvy a postup, jak dál naložit s projednávaným tiskem, bude téma mých návrhů, které předložím v podrobné rozpravě.
Důvodová zpráva k tomu ale uvádí, že prostory určené k bydlení lze na základě splnění zákonných podmínek uvedených v odstavci 1 k provozování prostituce používat pouze na základě povolení úřadu obce s rozšířenou působností. Tak úřad, nebo úřad s rozšířenou působností? Ptám se jako třetí dotaz. Kterémukoli úřadu tedy bude moci žadatel předložit žádost o povolení k provozu zařízení. Nezakotvení místní příslušnosti úřadu obce s rozšířenou působností - není řešena prakticky vůbec nikde, ta místní příslušnost. O zdravotní způsobilosti už tady byla řeč. Ve shodě se stanoviskem vlády lze konstatovat, že v případě vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti stát formálně garantuje něco, co fakticky nikterak, alespoň doufám, garantovat nemůže. Je nutné vycházet z toho, že lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzuje zdravotní způsobilost právě a jen v době, ve které byl žadatel odborně vyšetřen, nikoli v jakékoli - i poměrně krátké - době poté. Chtěla bych se zeptat, kdo by byl pak za tyto eventuální následky odpovědný. O dalších nesrovnalostech, výkladových nejasnostech, neurčených pravomocích hovořit nebudu, už vás nechci zdržovat. Nyní stojí před touto Sněmovnou rozhodnutí, zda chce prostituci řešit, nebo se chce před řešením schovat například za mezinárodní závazky více jak 60 let staré Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Považovala bych za správné, aby v souladu se vším, co jsem řekla, nám byl v brzké době předložen vládní návrh, který se jednak vypořádá s úmluvou a který nebude pojmově i právně zmatený, jako tomu je u návrhu hlavního města Prahy. Kvalita této zákonodárné iniciativy hlavního města Prahy je bohužel velmi špatná a nedá se pro ni při mé sebelepší vůli hlasovat. Podpořím tedy návrh na zamítnutí a budou doufat, že si vláda má slova vezme k srdci a předloží nám v dohledné době rozumný návrh, který navrhne právně správný postup při řešení regulace prostituce v České republice. Omlouvám se, že jsem vás tak dlouho zdržela. A můžete to mé jméno vymazat z toho druhého přihlášení .
Nyní má slovo paní poslankyně Radka Maxová. Připraví se ne tedy Jana Černochová, ale paní poslankyně Marta Semelová.
K tomuto návrhu hlavního města Prahy: Není pochyb o tom, že prostituce je kontroverzním společenským problémem vyvolávajícím často protichůdné reakce. Objevují se jak radikální názory obsahující její kriminalizaci, tak názory opačné, které prosazují její legalizaci. O toto se pokusil návrh zákona o regulaci prostituce, který ve Sněmovně předložilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Dle mého názoru nicméně předložený návrh nepředstavuje tu správnou regulaci, tu správnou cestu, kterou bychom se měli do budoucna vydat. První a velmi zásadní problém spatřuji především v tom, že návrh zákon, tak jak jej navrhlo Zastupitelstvo hlavního města, nebyl odborně konzultován. Mnohé výtky zaznívají zejména od neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají již řadu let. Jako příklad lze uvést organizaci Rozkoš bez rizika, jejíž činnost se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a léčbu sexuálně přenosných infekcí a snížení negativních sociálních důsledků spojených s provozováním prostituce a která má proti zákonu nejednu výhradu. Dále osobně považuji za nešťastné ustanovení, jímž se zřizuje speciální registr, v němž by měly být evidovány zejména údaje o osobách oprávněných k provozování prostituce. Navrhovaný registr vnímám jako velmi kontraproduktivní především pro jeho obrovský zásah do soukromí osob provozujících prostituci. Zároveň je podle mého názoru vznik úplně nového registru zbytečný a rovněž finančně nákladný. Hospodárnější cestou by bylo využití již zavedených stávajících registrů. S kritizovanou ztrátou anonymity dle mého názoru souvisí i další věc, a to povinné lékařské prohlídky. Jedná se dle mého názoru o naprosto zbytečné a ničemu neprospívající ustanovení, které prostitutky pouze utvrdí v tom, aby se ke své činnosti nepřihlašovaly.
Ten byl pojat jako otevřený průzkum trhu. To je důležitý argument, protože má důležitou ekonomickou souvislost. Logickým krokem, pokud tady paní ministryně uvádí, že se jí nezdála výše té ceny, by bylo, že by si vyžádala setkání s tou pracovní skupinou a dotázala se na věci, kterým nerozumí. Existuje, pro vaši informaci, organizace, která se jmenuje Evropská organizace pro probaci, která sdružuje všechny probační služby v Evropě. A hlavně ta cena odpovídá evropskému průměru. To jsou zejména skandinávské země. Čili to, co je tady v tom průzkumu trhu, není žádná přemrštěná cena, je to poctivě zjištěná cena, naprosto transparentní. Plus doplnit o další tři zástupce Vězeňské služby. Snažil jsem se paní ministryni vysvětlit, že ten proces už je nastaven a že stačí ty lidi tam doplnit, ne vytvářet novou strukturu. Nebyla vedena s námi žádná diskuse. Paní ministryně mi telefonovala a řekla, že chce ty cenové nabídky. Já jsem na to reagoval písemně, napsal jsem jasnou informaci, zdůvodnil jsem, proč to nejde. A to jsem samozřejmě paní ministryni písemně předal.
A je to konkrétně prostřednictvím trestního zákoníku. Jenom na území hlavního města Prahy se v současné době nachází něco kolem 70 veřejných domů a hlavní město Praha bohužel za současné legislativní situace s tímto problémem nemůže nic dělat. Nicméně hlavní město Praha v současné době a samozřejmě i obce České republiky, které se potýkají s tímto problémem, nemají možnost regulovat a kontrolovat prostituci mimo veřejná prostranství. Jsou to bezpečnostní problémy, jsou to problémy spojené s porušováním veřejného pořádku, mravnostní problémy a zdravotní rizika. Dle našeho názoru Česká republika v současné době rezignuje na problematiku zdraví v oblasti této činnosti. Na vytváření tohoto zákona se na půdě hlavního města Prahy podílela expertní skupina, která byla tvořena zaměstnanci hlavního města Prahy, dále odborníky v oblasti práva souvisejícího s provozováním prostituce, odborníky, kteří se dennodenně zabývají a jsou konfrontováni s tímto jevem. Vymezuje podmínky fyzickým osobám, za kterých tato činnost může být provozována, dává možnost, a to je velice důležité, obcím regulovat tento jev prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Analogie v tomto směru je s hazardem, kdy obce v současné době také mají možnost prostřednictvím obecně závazné vyhlášky regulovat loterie a jiné podobné hry na svém území. To znamená, ta konstrukce je stejná jako v rámci regulace hazardu. Nastavuje také možnost kontrolních mechanismů, kdy dává pravomoc provádět kontroly jednak orgánům města a jednak státním orgánům Policie České republiky. Ten důvod je jednoduchý - bylo by to nespravedlivé vůči jiným osobám, které řádně provozují jiné podnikatelské činnosti. Další výtkou, která zde často zaznívala, je výtka, že Česká republika by musela vypovědět mezinárodní úmluvu, která se zabývá rušením a potlačováním obchodování s lidmi. Ano, faktem je, že účinnost tohoto zákona je vázána na vypovězení této mezinárodní úmluvy. Nicméně dle našeho názoru, dle názoru hlavního města Prahy, tato úmluva je již v současné době překonána, je nahrazena jinými mezinárodními úmluvami řešícími problematiku obchodování s lidmi. Domnívám se tedy, že vypovězením této úmluvy by Česká republika nerezignovala na boj s obchodováním s lidmi a dalšími negativními jevy, které prostituci doprovázejí. Dovolím si podotknout, že k této úmluvě nepřistoupilo Německo, nepřistoupily Spojené státy americké, k této úmluvě nepřistoupilo sousední Rakousko, Holandsko a další významné světové státy. Další připomínky byly spíše legislativně technického rázu. Zdálo se nám logické vymezit tyto podmínky vcelku minimalisticky, kdy osoby, které by chtěly tuto činnost provozovat v souladu se zákonem, by musely splňovat zcela logicky podmínku zdravotní způsobilosti, podmínku trestní bezúhonnosti, která v tomto směru je velice minimalistická a vztahuje se pouze k výkonu činnosti prostituce. A další podmínkou je podmínka věku. To znamená, tam v podstatě končí úprava podmínek ve vztahu k provozování této činnosti ze strany fyzických osob. Podstatné je, že v současné době prostituce není kriminalizována, tento jev není zakázán, ale problém je ten, že tento jev není zákonem upraven. To znamená, nejedná se o zákon o legalizaci prostituce, nicméně je to zákon o regulaci prostituce. Znova opakuji - nejedná se, tento zákon nedělá z něčeho zakázaného nezakázané. Kriminalizovány jsou pouze doprovodné negativní jevy související s prostitucí.
Tak se chci zeptat, jestli pan premiér o tom ví a co nám k tomu řekne paní ministryně.
Ano, děkuji.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, já jsem chtěl poděkovat vaším prostřednictvím panu kolegovi Blažkovi, že zařadil do pražské kavárny Bezpečnostní a informační službu, která již několik let ve svých zprávách upozorňuje na justiční mafii a o kterou se lze opřít. To je první poznámka. Druhá poznámka. Vím, že vy nad tím máváte rukou, já si myslím, že to přece jenom sehrálo pozitivní roli. A moje poslední poznámka, a protože pracuji i s některými kolegy z ANO ve vyšetřovací komisi Opencard, velmi rád vás pozvu, přijďte si to někdy poslechnout, abyste si tam o té justici udělal ještě jiný obraz, než je obraz z ministerstva. A moje poslední poznámka, protože pana Šterna znám, myslím si, že není důvod nedat mu právo vystoupit a vysvětlit svoje jednání. Děkuji vám za pozornost.
Stručná reakce na hluché a současně mistry slov. Nikdo tady neřekl, že justice je ve vynikajícím stavu a že tam není potřeba něco dělat. Já jsem pouze říkal, že nevěřím tomu - a nezaznělo jediné jméno -, že vznikaly nějaké organizované tlaky v justici, u exekutorů, u advokátů, aby odešla paní Marvanová. Já tady nehájím tyhle věci. Neřekl jsem, že justice je ve vynikajícím stavu a není tam co zlepšovat. Ale prosím vás, poslouchejme se. Já jenom nevěřím tomu, že Hana Marvanová stála za to, co všude pod obrovskou mediální odezvou vykládala, že se seskupují nějaké temné síly a chtějí ji vyhnat. Takže prosím vás, reagujme na sebe a ne na nějaké věci, které jste četli bohužel asi v novinách.
To je skoro čestný občan města Trutnova, takže jako příklad jsem to nebral jako zrovna to, co by mě pobavilo. Protože mi připadá úplně neuvěřitelné, že náměstek jde žalovat na protikorupční policii na vlastní ministryni. A protože ten náměstek je nominant sociální demokracie, tak by mě zajímalo, jestli byl ještě někde jinde předtím, než šel na tu policii. Jestli mluvil s ním nebo s někým ze sociální demokracie.
Ano, to byla... pane poslanče, řádně, nebo fakticky? Fakticky. Prosím pan poslanec Chalupa, faktická poznámka.
Jenom ve stručnosti k tomu, co se tady říká. Za tu dobu, co jsem poslanec, si všímám jednoho trendu. Jak je možné říct, že pan ministr nezodpovídá za věci, které se týkají vydávání peněz daňových poplatníků, tedy nás všech? Já si připadám prostě jak v blázinci, promiňte.
Média sehrála, co sehrála, a dneska je z něho senátor jenom díky tomu, že udělal právě to, co vy správně kritizujete.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Nestojím zde proto, abych se vám obhajovala. Stojím zde proto, abych vysvětlila své kroky, které mě vedly jednak k odvolání náměstka pro problematiku trestní politiky, do které spadá i problematika vězeňství a logicky i elektronických náramků jako projektu, který byl svěřen organizační složce, kterou řídí a dohlíží nad její činností Ministerstvo spravedlnosti. Jednak bych zde ráda vysvětlila, jaká je situace v současné době na Ministerstvu spravedlnosti. Ale těch absurdit bylo více. Já jsem v posledních zhruba 14 dnech, možná že to jsou tři neděle, já jsem to rekapitulovala, zabývala projektem elektronických náramků na úrovni porad, které probíhaly a kde jedním z bodů byla i situace, informace o řešení projektu. To už byl termín, který se postupně odsouval, protože ty práce nebyly úplně tak rychlé, jak jsme předpokládali, nicméně se jednalo o řády dnů, nikoliv týdnů. Takže nakonec já jsem vždycky souhlasila s tím, že je lepší mít dobře připravený projekt.
Jak řekla sama dobrovolně v přímém přenosu v České televizi. A odpovědi jsme se nedočkali. Proto mluvím o odvádění pozornosti. Mnoho poslanců nám sdělilo překvapivou informaci, že teprve když se vypíše veřejná zakázka, tak se zjistí cena. Nevím, koho to překvapilo, pro koho je to nová informace, ale nezbývá mi, než souhlasit. Mnoho poslanců tady mluvilo o tom, jak má být transparentní veřejná zakázka. Pochopil jsem, že krize ve vládní koalici je hlubší, než jsem čekal. Já myslím, že ti skutečně dobří o tom moc nemluví, a když tak o tom mluví jejich bývalí podřízení nebo jejich obchodní partneři. Já jsem výborný manažer. Na začátku se nastavila nějaká pravidla. Vládní poslanci, zejména z hnutí paní ministryně, říkají: to ale nejsou dobrá pravidla. Nebudu používat ty expresivní výrazy jako někteří z vás. To se nastavilo špatně. Zase s vámi souhlasím. Problém je jiný. Mají se dodržovat principy. Nastavím pravidla, sice špatně, možná netransparentně, ale ta pravidla jsem nezrušil, a pak je chci obejít. Zvláštní. To se zase shodujeme a to říkáme dneska celý den. No mně to úplně stačí k tomu, abych věděl, že to ministerstvo se řídí špatně. To přece není normální. Pochopili jste tu zásadovost toho sporu? Opravdu, opravdu ne. Všichni chtějí být transparentní a ještě transparentnější, všichni to myslí dobře a ještě lépe, ale nemohou spolu dělat. Tomu moc dobře nerozumíme. Třeba jestli se vláda ztotožňuje s tím, co paní ministryně chce, a to jsou ty živé kauzy. V té debatě mě napadlo, paní ministryně říká, že není zkušený politik.